Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, paní ministryně poměrně zevrubně prezentovala smlouvu. Závěrem bych rád jako zpravodaj navrhl přikázání předmětné smlouvy zahraničnímu výboru.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí, tak ji také končím. Zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto tisku zahraničnímu výboru. Končím tento bod. Budeme pokračovat bodem číslo 42, což je
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi uvést návrh, kterým vláda předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingskou smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi. Tato mezinárodní smlouva byla přijata v červnu roku 2012 na diplomatické konferenci v Pekingu svolané Světovou organizací duševního vlastnictví. Na tomto jednání 156 členských států stvrdilo společné rozhodnutí právně závazným způsobem zajistit v mezinárodním měřítku ochranu práv výkonných umělců v oblasti audiovize. Přijetí Pekingské smlouvy představuje důležitý milník v překlenutí mezery v mezinárodním systému práv duševního vlastnictví. Trvalo ještě dalších 16 let, než se podařilo dojít mezi státy s rozdílnými právními úpravami ke shodě a úspěšně dokončit sjednání této smlouvy. Smlouva zajišťuje náležitou ochranu majetkových práv zejména herců účinkujících ve filmech. Smlouva je plně v souladu s naším právním řádem, to znamená především s platným autorským zákonem a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Závazky převzaté smlouvou v případě její ratifikace nevyžadují žádné změny ani doplnění naší platné autorskoprávní úpravy. Usnesením ze dne 24. října 2012 číslo 785 česká vláda vyslovila souhlas se sjednáním této prezidentské smlouvy a doporučila prezidentu republiky, aby smlouvu po jejím podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval. Současně pověřila předsedu vlády předložit smlouvu po jejím podpisu předsedům Poslanecké sněmovny a Senátu k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s její ratifikací. Vážené paní poslankyně a páni poslanci, jako gestor předmětné mezinárodní smlouvy doporučuji Poslanecké sněmovně, aby s ratifikací Pekingské smlouvy vyslovila souhlas.
Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou, aby se ujala slova.
Já navážu na slova pana ministra kultury velice stručně, protože mi vzal vítr z plachet. A možná ještě maličkost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji také končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Přikázali tento návrh zahraničnímu výboru a já končím projednávání tohoto bodu. Prosím paní ministryni spravedlnosti, aby nám přednesla své úvodní slovo.
To je první otázka. Děkuji za odpověď na tyto dvě otázky.
To je debata, která nás čeká do budoucna. Možná si vzpomenete na to, že my jsme tu diskusi tady zažili i v této Poslanecké sněmovně. Je to otázka racionální ekonomické debaty, zdali by to pro stát nakonec nebylo užitečnější než respektovat, souhlasím s vámi, také důležitou autonomii jednotlivých veřejnoprávních institucí.
Děkuji předsedovi vlády a táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku.
Asi nechci položit doplňující otázku, protože nevím, co nového bych se na ni dozvěděla. Jenom děkuji panu předsedovi vlády za vysvětlení, že si vybral do svého týmu jako nejdůležitějšího muže člověka, který neumí číst zprávy a nerozumí jejich sdělením a interpretuje je tak, jak ho napadne v duchu předvolební laciné rétoriky. Děkuji za toto upřesnění z úst pana předsedy vlády.
Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka. Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Bendy, zda chce položit doplňující otázku.
Proto se ptám, jak to, že jeho lustrační osvědčení nebylo přílohou tohoto dopisu prezidentu republiky.
Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Bohuslav Sobotka. Děkuji předsedovi vlády. Poprosím, aby se připravil pan poslanec Jan Zahradník.
Četla jsem priority vlády: Budeme podporovat rozvoj malého a středního podnikání. Za důležité považujeme také maximální snižování administrativní zátěže pro podnikatele. To je dobře, to se mi líbí. V současné době tyto částky jsou 30-80 %, to víme.
Děkuji. Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Další v pořadí je pan poslanec Václav Klučka. Interpeluje pana ministra Brabce.
Hodně ministrů životního prostředí o tomto problému nejen vědělo, ale zkoušelo různé věci zlepšit tuto situaci. Já vám musím říci, že se to nedaří. Velký problém.
Poprosím pana ministra Brabce o odpověď.
Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, já se obávám, že teď vám neřeknu plán, který vás, řekněme, uspokojí v této chvíli tak, abychom mohli za rok říci, že ta záležitost je vyřešena. Byly to desítky a možná dokonce stovky projektů. Už dneska jsou. V operačním programu je dneska celá řada projektů, které jsou opět na Ostravsko.
Další v pořadí je pan poslanec Ludvík Hovorka. Interpelace směřuje na pana ministra Babiše.
Děkuji za slovo. Pokud nemocnice hospodaří s veřejnými prostředky vybíranými z veřejného zdravotního pojištění, pak nemůže existovat žádný režim utajení.
Také děkuji.
Děkuji za slovo. Já jsem dostal následující informaci z Ministerstva financí. Poskytování informací Ministerstvem financí.
Hezké poledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil navrhnout, abychom v případě volby do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny hlasovali po jménech.
Děkuji panu předsedovi.
Myslím si, že, to není dobrý signál veřejnosti a měli bychom určitě zvážit, jak se postavíme k volbě zrovna tohoto člena dozorčí rady.
Děkuji, pane poslanče.
Je to návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. I toto usnesení máte rozdané na svých lavicích. Zároveň volební komise navrhuje hlasovat o odvolání všech členů Dozorčí rady VZP veřejně pomocí hlasovacího zařízení en bloc.
Ano, otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Prosím, aby se ujala slova. Paní ministryně, máte slovo.
V oblasti výdajů tvořily tradičně nejvýznamnější položku výplaty úrokových dotací na rekonstrukce, modernizace a zateplování bytových domů v programu Panel. Státní fond také dává dotace v souvislosti s povodňovými škodami. Nevyčerpány zůstaly prostředky na podporu výstavby nájemních bytů formou nízkoúročených úvěrů. Toto číslo budeme zkoumat, jestli je efektivní, aby fond vykonával tyto podpory, aby je spravoval, budeme srovnávat s částkami na provozní výdaje v bankovním sektoru, protože jak známo, naše vláda bude hledat efektivní cesty k řešení věcí. Ale to jsem odskočila do současnosti.
Nezbývá tedy nic jiného, než abychom se návrhy na usnesení, které výbory předložily Poslanecké sněmovně, zabývali. Požádám vás o novou registraci. Ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, který předložil petiční výbor. Děkuji vám. Nikdo nemá žádnou námitku. Kdo je proti? Děkuji vám. I toto usnesení bylo schváleno. Končím tento bod.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já se velice omlouvám. Dovolte mi, abych to vysvětlil. U tohoto stolku seděl ministr financí pan Andrej Babiš. Paní místopředsedkyně Sněmovny byla tak laskavá a opakovaně jej na toto opomenutí upozornila. Neodhlásil se. Pan ministr financí něco zagestikuloval a tady pan poslanec Sedláček přišel k tomuto hlasovacímu zařízení a pana ministra financí odhlásil.
Já jsem předpokládal tedy jiné vystoupení, ale dobře. Právě proto jsem odhlašoval všechny přítomné. Nemohl tedy hlasovat nikdo jiný a nemohl nikdo zneužít cizí kartu. Tolik moje zpráva. Jestli máte námitku proti postupu předsedajícího, klidně ji můžete vznést. Návrh byl přijat.
Takže to jsou samozřejmě věci, které jsou důležité. Proč ne? Určitě budeme rádi, když i opozice nám bude pomáhat při tvorbě státního rozpočtu, protože my jsme vždycky kritizovali, že stát má neuvěřitelné provozní náklady, obrovské. A to se týká všech resortů.
Ještě před ohlášeným Miroslavem Kalouskem s přednostním právem jsou dvě faktické poznámky. První faktická poznámka paní ministryně Věra Jourová a poté s faktickou poznámkou pan kolega poslanec Blažek.
Naše stavebnictví, které je v propadu, nutně potřebovalo tyto peníze. Jsou to peníze do staveb, do nákupů technologií, věcně do vědy a výzkumu. Jsou to prostě peníze, které obrovsky chybí. A my se k tomu dnes dostáváme, abychom s prominutím chytli kočku za ocas, protože už nemůžeme změnit ten systém, který je nastaven. A já z toho viním samozřejmě všechny, kteří měli za úkol a odpovědnost ty peníze do těch projektů dostat, protože jak už jsem říkala, velmi chybí. A tehdy jsem bojovala opravdu s hydrou arogance, protože mi bylo řečeno mnoha lidmi na Ministerstvu financí i u mě na resortu, že ti žadatelé udělají všechno, co jim řekneme, aby si pro ty peníze přišli, a ono to tak bohužel není. Oni sice přijdou, ale nezabojují s tou složitostí. Takže já tímto hlásím, že ten úředník tam už od pondělka není.
Máme další faktické poznámky. První tedy pan poslanec Pavel Blažek, poté pan poslanec Petr Bendl.
Já vaším prostřednictvím zareaguji na slova pana ministra Babiše. Už není předvolební kampaň hnutí ANO, aby stačilo říkat: "Tady je strašná korupce. Tady zmizely strašné peníze." Už je ministr financí a musí být konkrétní. Své styky s tehdejšími politiky, padni komu padni, ať byli z kterékoliv strany.
Mně to nedá, já ten populismus nemůžu poslouchat. Není přece pravdou, a paní ministryně Jourová to musí dobře vědět, a neplatí absolutně, že by si Česká republika mohla čerpat evropské peníze na cokoliv. Takže není úplně, řeknu, korektní, a paní ministryně jako člověk znalý tady nemůže operovat argumenty, že jsme mohli využívat ty peníze na silnice nebo na technologie atd. To není možné říct jinak. Evropská unie nám bohužel, bohužel říká, na co ty finanční prostředky smíme používat. To prostě je pravda. Jako jedni z prvních jsme čerpali a spustili jsme ten projekt, přestože jsme tehdy kritizovali množství operačních programů.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
A paní Jourové rozumím a vím, že je odbornice. Chci však připomenout některé věci. A některé věci, jako jeden podpis, než jsem z něj vymámil, mi trvalo, prosím, osm měsíců, až poté, co jsem si jel stěžovat osobně do Bruselu. Já jenom chci říci, že nikde není vina, aby se ukázalo, že tady je vina, nebo tady. Za to jsme zodpovědni všichni. To je jedna věc. To jsou ty peníze, které nám chybí v tom vyčerpání, a není to chyba nikoho. To jsou ty problémy, které musíme řešit. A přestaňte prosím s tou předvolební rétorikou.
Slyšeli jsme to tehdy, slyšíme to dneska, ale ta čísla jsou jiná. A to pak úplně nekoresponduje s tím, co jste říkal. A já myslím, že je třeba vést věcnou debatu nad čísly a interpretaci, ať se případně chybných kroků vyvarujeme. Rozumím tomu, že to nemůže být přesné číslo, ale nějaký cíl by nová vláda mít měla. Takže si myslím, že i díky tomu, že pan ministr otevřel debatu o výsledku celoročního hospodaření, ne pouze o tom pololetí, tak je prostor vést k tomu debatu a říci, jaké budou cíle. Tak já myslím, že je třeba se bavit o tom, jaké máme cíle. Při tom, že máme plno neznámých, tak to bude dobře. Tak buď platí za A, nebo za B. Nemůže platit obojí. Při katastrofickém čerpání evropských peněz by nemohl být rekordní příjem. A není ten proces, a to je samozřejmě, to není úspora, to je odložený výdaj a každý, kdo by to interpretoval jako úsporu, by to interpretoval špatně. My například dlouhodobě navrhujeme, abychom určili ÚOHS lhůty pro rozhodování. Myslíme si, že by to zkrátilo. Myslím, že k úvaze je věc, jaké kauce budou dávat odvolatelé a zájemci o veřejné zakázky a kolik z těch kaucí bude propadat, nebo nebude.
Hlásí se s přednostním právem pan místopředseda vlády Andrej Babiš a poté s dalším přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Zase jsem nebyl pochopen, nebo jsem byl špatně interpretován. Vždycky když něco přijde z Bruselu, tak my to ještě přitvrdíme.
Děkuji paní ministryni.
Vážený a milý pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vám přednesl usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane poslanče. Otvírám všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Končím tedy podrobnou rozpravu. Dám o tomto návrhu usnesení hlasovat. Kdo je pro schválení této účetní uzávěrky a výroční zprávy, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Takže pro stenozáznam žádám o opravu.
Ptám se tedy pana předsedy volební komise, zdali jsou připraveny volby. Pan předseda signalizuje, že jsou připraveny volby, a proto mu tímto předávám slovo. Prosím, pane předsedo, proveďte nás způsobem voleb.
Snad ještě jednou vysvětlení, proč jsme zvolili tento postup a proč jsem požádal na začátku této schůze o pevné zařazení bodu na dnešek. Je to z toho důvodu, že nyní proběhnou dvě volby zde v sále pomocí hlasovacího zařízení. Návrh na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Pro vaši informaci vám toto usnesení, které obsahuje i jména stran, kdo koho nominoval, bylo rozdáno na lavice. Ještě si dovoluji uvést, že dnešní volbou dodrží Poslanecká sněmovna zákonnou lhůtu pro tuto volbu. Je to 90 kalendářních dnů po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny. Pro vaši informaci připomenu, že ta lhůta uplyne 17. února.
Otevírám rozpravu, do které zatím nevidím žádnou přihlášku.
Děkuji a závěrečné slovo již nemám. Konstatuji, že ono usnesení je připraveno na lavicích.
Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Kdo je proti? Z přítomných 161 poslanců, pro 148, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení, tak jak nám byl předložen, byl přijat a zvolili jsme členy Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Děkuji. Přistoupíme dále k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
Děkuji za slovo. Zároveň si i ze své pozice dovolím poprosit o klid vážené kolegy a kolegyně, abychom všichni věděli, o kom a o čem hlasujeme. I toto usnesení - opakuji číslo 30 - vám bylo rozdáno na lavice. Opět navrhuji, pokud nemá nikdo jiný návrh, že jednotlivá jména nebudu číst, neboť jste s nimi byli seznámeni písemně a máte je na svých lavicích.